Jako opozice máme povinnost nahlas říci, že některé věci se prostě v demokratické společnosti nedají přejít bez mrknutí oka. To platí právě dnes.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Zaměřím se na ty agendy, které řešíme na výboru pro evropské záležitosti, případně na některé mediální výroky a na vystupování především pana premiéra, který, si myslím, že nám nedělá dobré jméno v zahraničí.
A prosím pana poslance Jurečku, připraví se pak poslanec Peksa s faktickou poznámkou.
Protože kromě toho, že rétoricky to byl velice zdatný projev, ale víceméně, když si vezmu začátek a konec, tak si ty věci vzájemně spolu potom logicky odporují. Jednak i ta demokracie, o které jste tolik hovořil, má logicky i své hodnoty, které nelze měřit jenom ekonomickými parametry. Prostě ekonomicky nevyčíslitelné hodnoty. A ty také tvoří tu základní kostru demokraticky a svobodně fungující společnosti v tomto státě. Zrovna při hlasování o důvěře či nedůvěře vládě je to opravdu podle mě klíčové rozhodnutí osobního svědomí a svobody každého z nás.
Děkuji. Chtěl bych požádat řečníky, aby i pokud reagují na předřečníky, se na ně neobraceli přímo. Prosím pana poslance Peksu s faktickou poznámkou.
Já to zkusím vzít stručně. Vy jste tady zmiňoval, že není dobré, aby se ta politika točila jenom kolem toho, kolik má kdo peněz. Máte jedinečnou příležitost zůstat v sále a zahlasovat pro nedůvěru vládě, kterou řídí jeden z nejbohatších Čechů. On tuto vládu využívá, jakým způsobem ji využívá. Máte tedy příležitost ukázat, že vám o tu demokracii skutečně jde, a můžete mít dobrý pocit z toho, že jste udělal něco proti tomu, aby padaly celoevropsky preference sociální demokracie, jak to nyní pozorujeme.
Já také děkuji.
Reaguji také na pana poslance Zaorálka. A to si myslím, že je podstatné. Protože, pane poslanče Zaorálku prostřednictvím pana předsedajícího, měřítkem demokracie a demokratičnosti přece není to, o kolik se zvýší minimálně mzda nebo jaká se dělají sociální opatření. Minimální mzdu dokáže zvýšit i nedemokratický režim. My to respektujeme, ale neohánějte se tady prosím demokracií, když právě tímto svým postojem k ní příliš nepřispíváte.
Děkuji za dodržení času. A prosím paní poslankyni Mračkovou, připraví se pan poslanec Zaorálek.
Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené poslankyně, poslanci, myslela jsem, že nebudu vystupovat. Vůbec mě udivuje, že z vašich úst něco takového tady může zaznít. Myslím si, že tohle je právě ta cesta, abychom našli ta výzkumná centra. Protože z hlediska výzkumu, vývoje a inovací bohužel náš kraj a myslím si, že celá Česká republika, má ještě co dohánět. Děkuji vám za pozornost.
Já také děkuji. V tuto chvíli máme ještě tři faktické poznámky.
Tehdy jsem měl opravdu velmi silný pocit poškození prestiže této funkce. A co se týče dalších, jenom stručně. Když se bavíme o těch hodnotách. Bylo to volební právo. To bylo nejsilnější téma sociální demokracie, volební právo. Protože, rozumíte, máte různé množství peněz a ti, co mají víc, ovlivňují společnost více. Ti všichni měli právo mluvit. To bylo to, co srovnávalo vlastně ty šance. Že najednou někdo mohl hlasovat plně jako občan. Víte, jak je nebezpečné nerespektovat výsledky voleb? Každý z vás, kdo je politolog, to musí vědět. Takže ať se nám to líbí, nebo ne, my bychom chtěli... Ale bohužel se to stalo. My jsme v konfliktu prostě. Ten výsledek je v konfliktu s tím, že ten dotyčný má takhle nárok být premiérem a zároveň nese tady tuhle zátěž. To není konflikt jenom v Česku, to je i v jiných zemích světa.
V pořadí Jan Skopeček, Helena Langšádlová, Pavel Blažek, Miroslav Kalousek, Miroslava Němcová, Marek Výborný.
Tak kdo a jak by tohle chtěl měnit? V čem je tedy to riziko? Můj syn má 35 let a je slovenský a švýcarský občan. Já jsem nějaké riziko? Podle mě neuvěřitelný dotaz. Kdo si myslí, že já jsem nechal unést svého syna? To se všichni zbláznili? Děti jsou to nejcennější pro rodiče a pro mě určitě ano. Neuvěřitelné. Opatrovník šel na policii, tam všechno vypověděl a pak mého syna dovezl k matce a policii předložil důkazy. Závěry vyšetřování byly logické a jasné. Tomu v téhle naší zemi snad věří všichni. Závěry vyšetřování podezření nepotvrdily." A pokračují: "Prošetřováním zjistili, že k žádnému takovému jednání nedošlo." Ale opět to někomu nestačilo. Ale já nemám problém. Ať to speciální útvar znovu prošetří. Může to dělat pořád dokola a pořád dokola pak bude zjišťovat jen a pouze pravdu, že se únos nestal. Poslední, čtvrtá otázka: co ti dva reportéři? Tak to nechám na vás, vážené kolegyně, kolegové, co tím myslím, a každý si k tomu něco domyslí. Mluvím o těch, kteří si na kameru v brýlích nahráli, jak někdo z obyvatel toho domu zadává kód na vstupních dveřích domu, a vkradli se dovnitř. A ještě se s tím chlubí. O těch, kteří s mým nemocným synem vedli ten neuvěřitelný rozhovor, sugestivní otázky, manipulace. Jedna v brýlích, druhá asi v klopě. Celé to bylo ohavné a všimlo si toho hodně lidí. A dokonce i ti, kteří mě nemají rádi, kteří mě nevolili, mi píšou a říkají: tak to je fakt už moc, to je přes čáru. A co byl hlavní vzkaz? Co ti dva reportéři ulovili? No nic, nic nového, dámy a pánové. Bohužel jen to, že můj nemocný kluk zopakoval svou verzi příběhu, kterou předtím tvrdil i policii, a dokonce prý jednou napsal mail i do Blesku. Oni mu neřekli, že ho natáčejí. Ano, vážení, ve Švýcarsku je to trestné. Včera bylo podáno trestní oznámení švýcarskému prokurátorovi. A nedivil bych se, kdyby trestní oznámení zvážila i paní doktorka Protopopová. Lidé protestují na náměstích proti ní. Ona má také dítě. Co ona udělala vlastně? Dáma, na kterou začali všichni útočit, veřejnost, zesměšňovat její práci, její erudici, její odbornost. A na základě toho tlaku odešla z Národního ústavu duševního zdraví. To je fakt strašné, vážení, strašné. Prý se mezi novináři vědělo, že bude odvysílaná reportáž, která má shodit vládu, ještě předtím. Prý měly být všechny redakce na značkách a okamžitě to rozjet ve velkém. Prý pak na Seznamu na tu práci nasadili celou redakci a ta měla nahánět mě na každém kroku. A vy jste potom všem chtěli shodit vládu? Samozřejmě je to věcný nesmysl pro kohokoliv, kdo kdy četl Ústavu, a také dost chabá argumentace mých politických soupeřů, a bohužel se stále lže, tradičních českých politiků, u některých s bohatou korupční historií. Já jsem se včera divil, že někteří mluví o korupci. Nebo mluví o tom, že údajně můj syn se měl vyhýbat dva roky nějakému vyšetřování. Přitom ty výslechy začaly ani ne před rokem. Takže jedna lež za druhou. Takže proto nehodlám rezignovat na základě lživé a hlavně hluboce neetické reportáže portálu Seznam, který patří panu Lukačovičovi. Ani naše vláda určitě nemá důvod podávat demisi. Česká republika je vidět konečně. Byli jsme vidět v Paříži. A že k nám nikdo nechodí? A kolik jich přišlo za ten čas? A Česká republika je slyšet na Evropské radě a v zahraničí.
A bohužel jsme nenalezli úplně konstruktivní dialog zatím. Toto není prosím vás výtka. Pořád to je migrace. Takže toliko k té účasti na evropské politice. Zvlášť bych vypíchl potom migraci, migrační politiku. Ono už to tady zaznělo. Myslím si, že nepřijetí globálního paktu o migraci je velkou chybou. A nepřijetí globálního migračního paktu Českou republikou jde proti zájmům České republiky. Co se týče té migrace do Evropy, tak si myslím, že Česká republika bohužel neprojevuje příliš solidarity. A opět to souvisí s tím, stejně tak jako všichni nesouhlasíme s tím relokačním mechanismem, tak ale jsme měli nabídnout něco konstruktivního. A když jsme se na to vždycky ptali, tak odpovědí bylo, že my poskytujeme hmotnou a finanční pomoc těm zemím, odkud ti imigranti přicházejí, a tam, kde vznikají ty problémy. Ale stále mi tam chybí ta konstruktivní část, co my nabízíme, čím my přispíváme. Poslední věcí, abych zbytečně nezdržoval, tak je kritika Frontexu, kterou jsme z úst pana premiéra slyšeli. Já jsem tady na to interpeloval ještě pana ministra Pelikána, který odvedl dobrou práci, to si musíme přiznat. A bohužel byl z vlády vyštván, z vlády odešel, nebo spíš byl odejit. Teď jsme to naposled mohli vidět při cestě ministra zahraničí do Číny. Ups, ono zase nezbylo na lidská práva místo. Momentálně i sám čínský režim přiznává existenci převýchovných táborů. Situace v Tibetu se nelepší. Environmentální situace se nelepší.
Já pomalu neslyším, takže bych chtěl požádat, abyste případně přesunuli své jednání do předsálí.
A o tomto bohužel se mlčí při českých státních návštěvách v Číně a vláda to podporuje otevřeně. Já zkrátka v klubu s Viktorem Orbánem být nechci. K tomu posunu tam zkrátka nedošlo, takže dnes budu hlasovat pro nedůvěru vládě. Děkuji za pozornost.
Jako první prosím pana poslance Kasala.
Pojďme se tedy podívat na ty jednotlivé tři body. Za prvé je to byrokracie, kterou považují občané za problém. Samozřejmě jedním ze způsobů, jak se s tím vypořádat, je digitalizace. My jsme tady slyšeli od vlády, že bude tabulka, že to bude dashboard, kde budou výsledky vlády, kolik ministr dopravy postavil kilometrů dálnic, jak se daří plnit ty různé plány, sliby ve volebním prohlášení. Podnikatelé samozřejmě oprávněně kritizují, že musí platit daně a odvody na třech různých místech. Tak pozor, ten zásadní výsledek je, že zjednodušení a elektronizace daňového systému je priorita Ministerstva financí. To je výsledek, který předkládá tato vláda na oficiální tiskové konferenci, a dodnes jí to visí na webových stránkách. Hned druhý výsledek je, že dokonce po jmenování vlády byl ustaven projektový tým a na podzim ministerstvo představí zvolenou variantu. Takže to jsou výsledky, které má tato vláda v oblasti digitalizace a zjednodušování. Další příklad skvělých výsledků v oblasti digitalizace. Pan premiér uspořádal tiskovou konferenci s estonským premiérem, který je jeho přítel, a vyfotili se spolu. No není to úžasný výsledek v oblasti digitalizace, vyfotit se s estonským premiérem? Myslím si, že kdyby někdo předstoupil s takovýmito výsledky v Agrofertu před pana premiéra, že k cíli, který dostal zadán, během pěti let uspořádal jednu tiskovou konferenci a napsal do tiskové zprávy, že to je jeho priorita, tak by ho pan premiér okamžitě z Agrofertu vyhodil. Takže v tomto ohledu se obávám, že vláda nesplnila to očekávání občanů, že bude řídit stát jako firmu, a ty výsledky se tady vůbec nedostavují. Nyní se dostanu k druhé prioritě, kterou uvádějí občané v tom průzkumu, a to je boj proti korupci. Samozřejmě všechny velmi pobaví, že pan předseda vlády sám sebe, trestně stíhanou osobu, která ještě teď navíc má další skandál s mařením vyšetřování, jmenoval do čela Rady vlády pro boj s korupcí. Tak to samozřejmě, to je záruka toho, že tady se konečně bude s korupcí bojovat. Tento graf každému ukazuje, jakým způsobem se zvyšují dotace do holdingu Agrofert. Zdrojem jsou výroční zprávy společnosti Agrofert. Tak to si myslím, že je naprostý výsměch boje proti korupci. A můžu říkat další a další příklady, jak tato vláda bojuje proti korupci, takzvaně. Dokonce naposledy teď tento týden na výboru poslanci ANO zamítli náš návrh na omezení zneužívání dozorčích rad jako politických trafik. Tak já se jim nedivím, samozřejmě. Neexistuje rozklikávací rozpočet státu. Je pravda, že vláda udělala jednu věc, zřídila aukční systém. Tak jako jedna věc v tom 50stránkovém dokumentu jako výsledek, to považuji za velmi chabé. Přečtu doslova: Provedli jsme několik úsporných a optimalizačních opatření. Třetí část se týká, teď když jsme u toho hodnocení, plnění plánu, jak plníme plán výstavby silnic, v dopravě. Doprava je další ministerstvo, kde ANO sedí už skoro pět let. Jaké jsou výsledky, které prezentuje vláda ve svých materiálech? No, člověk by očekával, že když tam jsou pět let, tak už ty projekty mají připravené a každý měsíc se dokončuje několik desítek kilometrů silnic. Jediné, co tam je, je, že zahájili práce na nových úsecích dálnic a obchvatů v délce 28 kilometrů. Takže pouhé zahájení práce. Opravdu po pěti letech si myslím, že v případě dálnic je to poněkud málo. No a ta poslední část se týká nájmů a cen bydlení. No a co nám slibuje ANO, které už pět let obývá Ministerstvo pro místní rozvoj? Ten konkrétní výsledek? Že probíhají práce na novém stavebním zákoně. Takže to je ten konkrétní výsledek. Ve skutečnosti ty pokroky jsou naprosto mizerné. Opět my jsme se snažili řešit tuto věc, my jsme předložili konkrétní návrh na snížení daně z nabytí nemovitosti, my jsme iniciovali, aby se řešila digitalizace stavebního řízení, ale bohužel ta odezva je velmi vlažná. Tak před pěti lety na Ministerstvu pro místní rozvoj vznikla studie, jak by se dalo stavební řízení zdigitalizovat. Jenomže tohle vy nikdy ukázat nemůžete, protože tu dobu vůbec neměříte. Takže to je základní manažerské pochybení.
Protože jsme vlastně za půl roku prosadili, že nebudou kvóty, že nikdo nebude rozhodovat o migraci k nám. A zrušili jsme ty nesmyslné kvóty, a za půl roku, tak jak jsem to slíbil. Mohl bych uvést řadu příkladů, kde hájíme naše národní zájmy. Samozřejmě digitalizace je strašně důležitá. Já jsem velice rád, že včera večer přišel estonský premiér, můj přítel Jüri Ratas. Máme vládního zmocněnce, který má podporu vlády, podporu premiéra, a je to skvělé, protože my samozřejmě jsme trošku zaspali dobu v digitalizaci. Takže otázka je, kam ještě se dá klesnout. A ti, kteří prohráli volby, radši chtějí uvrhnout naši zemi do hluboké politické krize bez jasného řešení. Přesně podle hesla čím hůř pro lidi, čím hůř pro naši zemi, tím lépe pro naši opozici. Já nevím, jaký je plán. Když samozřejmě ta strategie, já tomu rozumím, co říká opozice. Někdo může položit květiny k památku a někdo jiný nemůže? Fakt chceme takovou společnost? A já za sebe říkám, nechci společnost, kde pár vyvolených může cokoliv a většina nemůže nic! Dokonce ani hlasovat ve volbách snad. Proti rozdělování naší společnosti. My se musíme spojit. Na špičku Evropy. Takže já jsem přesvědčen, že rozumní lidé to podpoří. Musíte mě buď odvolat, nebo zkuste nás porazit ve svobodných demokratických volbách. Takže jinak než na základě většiny naší společnosti, našich občanů, se mě prostě nezbavíte.
Následně by vystoupili vždy podle velikosti klubů. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, občané, kvalita života a demokracie není žebříček úspěšnosti firem.